Prosím, pane poslanče. Nemá nikdo námitku k této proceduře? Dám tedy hlasovat o té proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Nejprve vás však na žádost všechny odhlašuji. Kdo je proti? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji, tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Jany Černochové.
Bude snaha o vstup úředníků Ministerstva dopravy a dopadne to stejně jako osoba blízká. A na úplný závěr opět reakce mých voličů, tentokrát vesnických: "Auta s pražskou značkou jezdí k nám na venkov a parkují svobodně bez šikany ve většině případů zadarmo, někdy i na trávě. Jsme tolerantní. Když přijedeme do Prahy, nemáme šanci, odtáhnete nás z prázdné ulice."
Teď dvě faktické poznámky.
Víte, jeden by po vyslechnutí pana Humla jeho slovům snad i věřil, ale to bych nesměla být v politice tolik dlouho let, abych nevěděla, že zástupci ČSSD léta letoucí sedí v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které právě tyto zóny, modré zóny, oranžové, zelené, schvalují. A Praha 2 byla první městská část, která posílala návrh na zavedení smíšených zón, ne těch, které tam teď máme. Já bych ji mohla vrátit stejnou otázkou. Co má pan Huml s firmami, které vyrábějí botičky? Protože pokud chce, aby se místo odtahů dávaly botičky, tak Praha, nejenom Praha 2, Praha 1, Praha 3, Praha 6, bude vypadat naprosto příšerně.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne. Jenom takový příklad ze života. To přece nejde. To není možné aspoň u mě. Tak si zavolá městskou policii, jestli by mu uvolnili jeho rezidenční stání, a oni mu řeknou: "Počkejte, já tam dám na pár hodin botičku a uvidíme, co bude dál." Prosím vás, jenom selský rozum, chci vás poprosit, kolegové. Je mi líto, Stando, možná jsi čekal něco jiného, já hovořím z praxe. Jenom selský rozum.
Další s řádnou přihláškou pan poslanec Svoboda.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl promluvit jako někdo, kdo problematiku parkovacích zón v Praze skutečně zná. Ale toto není řešení této věci. Tento zákon vychází z nějakého nápadu a úvahy a je to to nejhorší, co bychom mohli přijmout. Praha na tom pracuje.
Tedy s podílem, který navrhuji i pro úrazové pojištění. Čili provize těm, kteří navštěvují domácnosti. Na zhodnocování úspor klientů. Na tržní konkurenční soutěž na trhu pojišťoven, což v monopolu neexistuje, jako mají při úrazovém pojištění. Na náklady spojené se státním dohledem a regulací. Každoroční informační činnost pro každého klienta, který dostává výpis. Dále na vyřizování dotazů. Řady změn smluv a podobně v průběhu roku. Na správu státního příspěvku a jeho vyúčtovávání. Je to nepoměrné k tomu, co je spojeno a jak je uvedeno v dopise pana generálního ředitele Svazu průmyslu a obchodu s činností v rámci úrazového pojištění. Jakou jinou analýzu než srovnání mám předložit? Za 21 let si dvě pojišťovny, které jménem státu a na účet státu provádějí zákonné úrazové pojištění, odečetly pro paušální správní režii na 13 mld. korun. Ale srovnatelnost agendy a nákladovost pro úrazové pojištění je i tak řádově menší než u mnou zmíněných organizací. Úrazové pojištění se tak logicky spojí s agendou důchodového pojištění a nemocenského pojištění. A pokud by se, což si opravdu nepřeji, koalice rozhodla o delegování této činnosti znovu na privátní sektor, budou nově schválená 4 % určitou kotvou pro stanovování budoucích nákladů pro nové zájemce. Vážené kolegyně a kolegové, bude na vašem rozhodnutí, jak budete hlasovat, a to i o zvýšení příjmů do státního rozpočtu. To je asi tolik, co nám zatím chybí při vyjednávání pro zafinancování minimálních potřeb pro sociální služby. A tak se trochu divím některým pracovníkům Ministerstva financí, ale žel i Ministerstva práce a sociálních věcí, že nechtějí tento problém radikálně řešit. Hodně bych se divil, ale vnímám reálnou situaci, tak jak to chodilo a chodí, takže tomu i trochu rozumím. Děkuji vám za pochopení. Těm, kteří mi věnovali pozornost, za jejich pozornost a podporu tohoto převzatého pozměňujícího návrhu.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před chvílí se tady mluvilo o využívání a nevyužívání přednostních práv v určitých souvislostech. Jsme ve třetím čtení, kde mají být předkládány, já jsem politikem mladým, ale vím, že by měly být předkládány návrhy na legislativní změny nebo gramatické úpravy, a ne obsáhlé zdůvodňování a zneužívání tohoto bodu.
To už přípustné podle jednacího řádu není, pane kolego, protože to vyjádříte ve třetím čtení pouze hlasováním. Děkuji za dodržení času. Dál v rozpravě ještě pan zpravodaj a potom pan poslanec Zavadil.
Vážené kolegyně, kolegové, tak jako v každém čtení, v prvním i ve druhém, je rozprava. Není to žádný prohřešek proti jednacímu řádu ani zvyklostem, které tady máme. Děkuji za pochopení.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. A trošku mě zarazilo, že by někdo chtěl tento pozměňovací návrh zamítnout. Možná že tady nepadlo, že česká Kooperativa byla ještě donedávna členem Svazu průmyslu.
Já vám rozumím, pane poslanče.
Takže já chápu, že lobby, která přichází ze všech možných stran, je silná, ale na druhou stranu se domnívám, že bychom jí měli odolat. A že tak jak tady bylo řečeno, že pro státní rozpočet by to byl přínos více než 300 milionů, tak to přece není zanedbatelné. To je druhá poznámka. A třetí poznámka. Použili jsme pozměňovacího návrhu, který kdysi předložila strana ODS, a jak už tady bylo řečeno, neprošlo to.
Kdo dál v rozpravě? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak my máme 14 poslanců z 200 a jsme závislí na ostatních poslancích. A vezměme jeden z těch západních modelů a naroubujme ho na tu situaci v České republice.
Mám zde...
My už jsme porušili tento odstavec tím, že jste nechal hlasovat o usnesení před hlasováním o návrhu zákona.
Ten nebyl nikým rozporován. To znamená, nebyla vznesena námitka proti způsobu hlasování. Tudíž jsem považoval tento způsob a provedení hlasování za schválené. Děkuji vám. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas a zákon byl zamítnut. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem pan poslanec Kováčik.
Čili podle mého hlubokého vědomí a přesvědčení jsme tady ztratili jenom zbytečně čas tím, že jsme o těch usneseních tady vůbec hovořili. Jednací řád byl porušen už v tom, jak načetl pan kolega Koníček. A jenom proto, že je pátek odpoledne, poměrně pozdní hodina, mi brání v tom vznést námitku proti vašemu postupu.
Pan poslanec Laudát taky nevznáší námitku. Dobře. Je to Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.
Děkuji, pane předsedající, a omlouvám se, že jsem byla tak rychlá. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o třetí čtení. Jde o poměrně jednoduchou novelu. Návrh vychází z toho, že většina ostatních funkcionářů soudů, tedy předsedové a místopředsedové soudů, již délku funkčního období stanovenou mají. Proč taková úprava? Byl uplatněn pozměňovací návrh, kterým se navrhuje zvýšit náležitosti soudců Ústavního soudu, tedy plat a náhrady výdajů, a navázat je na platovou základnu platnou pro soudce.
Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Můžeme tedy pokračovat. Tak to je velmi jednoduchá procedura. Má někdo požadavek na to, abychom ji odhlasovali? Všichni jsme jí rozuměli, myslím, že nemusíme hlasovat, můžeme rovnou přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Můžeme hlasovat. Děkuji vám. Bylo přijato. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy? Můžeme tedy pokračovat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194 a ptám se, kdo je pro. Z přítomných 130 pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec František Laudát, což jsem očekával podle jeho ranního vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já jsem tady ráno navrhoval vzhledem k nějakým věcem, které jsme si tady začali vyjasňovat z mého pohledu trošku pozdě, přerušení toho bodu. To neprošlo.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kdo dál v rozpravě? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nemá. Musíme rozhodnout o procedurálním návrhu, který padl v rozpravě ve třetím čtení, který odpovídá zákonu o jednacím řádu.
Teď jsem se dozvěděl, kolegové, že při hlasování číslo 192 mám napsáno v záznamu, že jsem hlasoval proti! Já jsem hlasoval pro!
Samozřejmě. Tak jsem snad neporušil jednací řád, že jsem dal v tuto chvíli slovo panu Vítězslavu Jandákovi. Nicméně musím nechat rozhodnout o vrácení návrhu do druhého čtení, a to hlasováním číslo 195, které jsem zahájil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tisk číslo 135 jsme vrátili do druhého čtení. Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů.
Paní poslankyně Havlová.
Jeden, ten první, byl pozměňovací návrh pana poslance Humla. Mám připravenu proceduru, kde navrhuji hlasování po bodech, a přitom jsem chtěl ještě navrhnout spojit do jednoho hlasování vždy ty body, které spolu souvisí. Avšak návrh pana Humla hlasovat o každém bodu zvlášť, tak to necháme potom prohlasovat. Nyní bych vás seznámil s procedurou, jak budeme hlasovat.
Neberu to jako protinávrh, beru to pouze jako upřesnění procedury a prosbu na pana zpravodaje.
Tak jsem asi špatně provedl konzultaci s panem ministrem, tak svůj návrh beru zpět.
Máme tedy návrh procedury pouze jeden tak, jak nám jej předložil pan zpravodaj. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh procedury byl přijat a já poprosím pana zpravodaje, aby nás touto procedurou provedl. Poprosím o upřesnění, co to znamená varianta číslo 1. - Pan poslanec Huml faktická poznámka. Máme tři varianty. Pan poslanec Huml trvá na své faktické poznámce? Netrvá. Takže dávám nejprve orientačně hlasovat, kdo je pro tři hodiny. Pardon, nejprve vás všechny odhlásím. Všichni jsme přihlášeni a já poprosím, budeme orientačně hlasovat a poprosím pana zpravodaje a pana ministra o stanoviska k jednotlivým variantám. Takže orientační hlasování k variantě tři hodiny. Druhá varianta je varianta šest hodin. Kdo je proti? Třetí orientační hlasování je hlasování o variantě 24 hodin. Zahajuji hlasování o této variantě. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování o této variantě. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl reagovat na kolegu Laudáta. Jinými slovy, pojišťovny to samozřejmě využily jako záminku pro zdražení.
Děkuji.
Děkuji, pane místopředsedo.